Není ve světě skloňován v oblasti automobilového průmyslu více termín než elektromobilita. Mrkněme se schválně do programového prohlášení vlády, co tam máme k elektromobilitě: nic, čistou nulu. Ano, v celém prohlášení je celá řada návrhů, že se bude zkoumat, že se budou posuzovat dopady. Zkoumejme, posuzujme dopady, ale ukažme, co s tím chceme dělat. Energetická politika, jedno z nejskloňovanějších témat současnosti. Je postaven v rámci programového prohlášení v zásadě dobře, je postaven na cestě k bezemisním zdrojům založených na jádru, založeným na obnovitelných zdrojích, a nelze tomu nic většího vytknout. Stačí jedna jediná věc, spustit tendr. Ale věřím, že to v následujících dnech bude spuštěno. Stejným způsobem by nová vláda měla připravit projekt Temelína. Částečně jsem se to v tom dozvěděl a zde můžete očekávat naši maximální podporu. To znamená, jde zde připravena cesta k budování jádra. Správně je tam to, co bude za několik let, ale při vším respektu, u toho už nebudete, ale není tam to, co bude za rok, za půl roku a to, co dneska všichni očekávají ve smyslu dopadů vzrůstajících cen energie na světových trzích. Nic tam k tomu není. Bohužel tam není ani nic ve smyslu nových technologií, o kterých všichni hovoří jako o základu toho, na čemž chceme postavit právě tu přidanou hodnotu. Jak je možné, že tam nemáme jednu jedinou zmínku k vodíku? Já si nedovedu představit, že v moderní době vznikne koncept, kde nemáme v důležitém vládním prohlášení zmínku, to jak budeme pokračovat v rámci třeba vodíkové strategie, kterou jsme mimo jiné rovněž připravili. A nemusíme se dívat jenom na ty nejnovější technologie, můžeme se podívat i na suroviny. Nevím, co je dnes důležitější surovinou, než je lithium. Je připraven do té míry, že je míč opět na straně státu, tak jako nebyl v určitou dobu. Je připraven tak, že se tady dá vytvořit unikátní řetězec, kde se bude těžit lithium, kde se bude zpracovávat lithium a kde se možná bude vyrábět i finální produkt. Podle mého názoru je to něco, co hýbe současným hospodářským světem. Financování, myslím tím hospodářských aktivit. Máme připravený Národní rozvojový fond, kde jsou pravda jednotky miliard korun, které by se daly zaktivovat ve prospěch naší ekonomiky. Připravili jsme Národní rozvojovou banku. Vytvořili jsme Národní investiční plán, ale to všechno víme. Ale když se podívám do programového prohlášení, ani slovo k tomu nenajdeme. Takže nejenom že nám chybí inovační plán, ale nám chybí i investiční plán. Pokud chceme docílit dobrých výsledků, bez těchto atributů to nezvládneme. Nic tam k tomu není. Vzdělávání, technické vzdělávání. Proč o tom není nic v programovém prohlášení v té hospodářské části, ať už na úrovni základních škol, na úrovni středních škol ve smyslu duálního vzdělávání? Je to škoda, protože minimálně jsme připravili základy pro základní školství ve smyslu studijní oblasti člověka, technika. Minimálně jsme připravili základy pro zákon o duálním vzdělávání. Je tam mezinárodní rozměr, navazuje to do značné míry na to, co jsme měli v inovační strategii. Ale na druhou stranu, není tam ani jedna jediná zmínka o tradičních oborech a tradičních řemeslech. Není tam nic k mistrovské zkoušce, která je mimo jiné připravená. Není tam nic ve smyslu toho, jakým způsobem se tato oblast podnikání podpoří. Mohl bych pokračovat, ale nechci příliš dlouho zdržovat. Nemyslím tím teď veřejné dopravy, ale toho, co se týká výdajů a budování. V zásadě lze souhlasit s tím, jak je koncipována ve smyslu 200 kilometrů nových dálnic, ve smyslu plánu železnic, ve smyslu plánu vrtek. Troufám si tvrdit, že to je rozumně a racionálně postavený plán. Mimo jiné proto, že jsou k němu vytvořené základy.
Zatímco ostatní mnohem zadluženější země se z krize snaží postupně a v klidu proinvestovat, jak jsme to plánovali i my, tak vy se z krize zase chcete dostat drastickými škrty! I když jste své plány, že z našeho návrhu letošního rozpočtu škrtnete 125 miliard, už upravili a teď mluvíte o 80 miliardách, přitom vaši vlastní ministři mluví o tom, že ušetří maximálně jednotky miliard. Ale já bych rád viděl ty jednotky! Dejte nám to do detailu, do koruny, ukažte nám! Vy to dobře víte a lžete dál. Ano, můžete samozřejmě sesekat slevy na jízdném pro seniory a studenty, které jsem prosadil. Ale vy stále o tom mluvíte dál, přitom dobře víte, že to není pravda. Stejně je to s inflací! Nedokážete zkrotit inflaci, kterou jste přišili mně a občanům jste lhali o Babišově drahotě. A mimochodem, když už jsme u té inflace, která je tedy teď asi už vaše, nebo nevím ještě stále, jestli je Babišova, tak pojďme se o tom bavit! Nebo říkal, že bude mluvit s Lavrovem. Nevím, jestli už má mobil, já vám ho můžu sehnat někde, u Orbána například. A co bude dělat s tím plynem vlastně? Samozřejmě jsou to nesmysly. My ho už nemáme, vy jste totiž všechno prodali. Všechno jste prodali! I ten ČEZ jste zprivatizovali! Kdyby tam nebyli minoritáři, tak jsme už dávno mohli lidem pomoci velice konkrétně. Zemní plyn, ropa. Víte, kolik například v říjnu, jaký tam byl nárůst pohonných hmot? No protože zkrátka ropu dovážíme. Já jsem to opakovaně kritizoval na Evropské radě a opakovaně jsme vyzývali ostatní země, aby se změnila ta směrnice, aby MiFID směrnice, která je nesmyslná, byla jenom pro ty, kteří to nakupují. Úplně neuvěřitelné! Úplně neuvěřitelné. Takže co je to ta inflace? Ceny rostou. Co tam rostlo nejvíc? No zelenina. My jsme byli kdysi bramborářská velmoc. Takže občané si dneska hravě koupí státní dluh, když budou chtít. Tohle je dluhopis Zdeňka Šikla. To je můj kámoš, důchodce z Ostravy, stále mi nadává, že v Polsku jsou levné potraviny, u nás drahé. A postupně dneska, kolik vlastní občané České republiky našeho státního dluhu? Takže ta inflace, vrátím se k tomu. Čeho je tedy málo? Ano, bytů je málo a ceny stoupají. Je to logické. Co je tohle? Přichází hypoteční zoufání. Víte, kolik vzali naši občané minulý rok hypoték? A proč by si je nemohli vzít? Ale teď, kolik budou platit těch procent? Samozřejmě nemá každý fix.
O tom se mohlo krajům jenom zdát. Na silnicích, které jsou v jejich majetku? No nevím, jestli je to tak, jako to bylo s tím nouzovým stavem, kde bylo řečeno, že hejtmani s tím souhlasí, a pak, když jsem se hejtmanů zeptala, tak mi hejtmani řekli, že s nimi nikdo o tom nemluvil. Byla to jedna z podmínek a Evropská komise to velmi bedlivě sleduje. A teď se dozvídáme - jsou to samozřejmě věci, které nejsou potvrzené, proto bych se na to chtěla... a služební zákon je v kompetenci ministra vnitra, protože náměstek pro státní službu je sice nezávislý, ale sídlí na Ministerstvu vnitra, aby mi odpověděl, prosím - co se bude dále měnit na služebním zákonu, protože ty informace jsou takové, že nejenom že budeme mít politické náměstky, ale že ty současné náměstky budeme transformovat na vrchní ředitele a ještě si ty náměstky přivedeme. Takže já když spočítám, kolik dneska máme náměstků v uvozovkách odborných, tak všichni tito odborní náměstci by byli vrchní ředitelé a přivedeme si další lidi na pozice náměstků, takže budeme mít další politické náměstky. Myslím si, že všechny mé argumenty a všechny věci, které jsem tady zmínila, mají jasný závěr, a to je, že důvěru vláda od nás nemůže dostat. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji vám za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, smyslem existence vlády je problémy řešit, a nikoliv o nich hovořit. K jejich řešení by měla mít konkrétní návrhy a postupy. Zatím byla deklarována, a to v programovém prohlášení, jen obecná hesla a emotivní vystoupení o tom, kdo za všechno může, a především varování, komu občané nemají naslouchat. Ano, naše země rozhodně není v dobré kondici a vyžaduje odvážnou a razantní změnu v domácí a zahraniční politice pro řešení jejích problémů. Jaké problémy to jsou a jaké je podle našeho názoru jejich řešení? Tato krize zvyšuje riziko konfliktů a destabilizace včetně konfliktů a destabilizace v Evropě. Zájmy a strany těchto konfliktů se kříží a protínají i uvnitř struktur, které mají naší zemi poskytovat strategickou stabilitu. Ve spolupráci s Tureckem, ale i s podporou Německa sílí mocenská role Ruska na Balkáně, Středozemí, prostoru bývalého Sovětského svazu i ve východní Evropě. V celém světě, ať se nám to líbí, nebo ne, roste význam Číny. Pokud budeme pokračovat v naivní politice nepřátelství s Čínou a Ruskem, špatně dopadneme. Na západ od nás probíhají destabilizační procesy spojené s krachem politiky, multikulturalismu, podpory migrace a tolerance k radikálnímu islámu.
Jak jsem řekl, nechci jen kritizovat, chci být korektní a zmínit i věci, které vnímám pozitivně. V programovém prohlášení mně osobně naprosto chybí vyjádření, jakým tempem porostou výdaje do SFDI. Jak jsem řekl, teď v této době bylo to necelých 128 miliard korun, a to je zásadní v dopravě, asi jako všude - je to o zdrojích. A jestliže čtu pouze obecnou větu: "Zajistíme stabilní rozpočet", vidím slíbené výdaje krajům, ale vidím také třeba ty sliby na 500 železničních přejezdů, rozvoj vysokorychlostních tratí, tak na tohle budu chtít a budu prosit o odpovědi, jak zajistíte ten rozpočet a jestli ho budete navyšovat. Osobně už jsem si s ní užil své. Přinesl jsem kdysi do Sněmovny návrh v zákoně 13 na zvýšení té možné horní hranice, a to jsem od vás dostal. To jsem od této koalice, od členů v bývalé Sněmovně, dostal za uši. Takže budu se ptát: Ponecháte cenu dálniční známky v původní výši, nebo ji zdražíte? Prosím, řekněte to občanům. Další otázka, třetí: Železniční regionální tratě. Bylo to a je velké a silné téma pro mého kolegu Karla Havlíčka. U železnice poslední zmínka, poslední dvě. Zase jsem v tom programovém prohlášení pouze přečetl větu: "Zaměříme se na větší bezpečnost na železnici, posílena bude dozorová činnost." Už jsem to řekl, nechci z toho dělat žádnou interpelaci, my o tom spolu budeme mluvit, vrátíme se k tomu na výboru, ale prosím o pečlivou úvahu a pečlivé zvážení, co je to slovo "aktualizován"? Bude posunut dál? Takže tohle teď vůči panu ministrovi dopravy je v dobrém míněný vzkaz a prosím o to, aby - pokud by slyšel nějaké náznaky nebo návrhy, ať více šetří, ať to třeba v čase odsune, že se to třeba nějak vyřeší - aby tady na ta slova neslyšel. Tohle je strašně důležitá věc. Už jsem o nich mluvil. Vidím to i ve své rodině a ve svém okolí. A závěr - dvě věty.
Bezvadně. To byl procedurální návrh, o kterém by se mělo hlasovat bezprostředně, nicméně paní předsedkyně Schillerová... Zagongoval jsem už v průběhu vystoupení pana předsedy. Dám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento procedurální návrh? Kdo je proti? My tedy můžeme jednat po 21., 24., 2. a 3. hodině tak, jak navrhoval pan předseda Benda. Budeme pokračovat řádně přihlášenými poslanci. Možná ještě počkejte, než ti, kteří chtějí odejít ze sálu, odejdou.
Stojí za to ještě zmínit jednu věc. Když jsme v roce 2014 přebírali - já jsem u toho sice nebyl, ale přebírali jsme dopravu, a padlo to zde dneska, tak se v těch letech předtím zahájilo v průměru 200 metrů nových dálnic. Věc druhá je ta, jestli na to bude dostatek zdrojů, protože jedna věc je, mít připravené projekty, druhá věc je, mít připravený rozpočet. A to je to, co mi v programovém prohlášení chybí, a opět je to strach z čísel. Celé programové prohlášení, tak jak ho vnímám, je z mého pohledu postaveno nejenom obecně, ale s obrovským strachem zavázat se k jakémukoliv ukazateli, k jakémukoliv číslu, k jakémukoliv trendu, který by byl měřitelný. A stačila jedna jediná věc - ukázat trend růstu investic do dopravní infrastruktury třeba o 10 % ročně. Takže na jednu stranu projekty chceme, na druhou stranu závazek k tomu, že je odfinancujeme, mi tam chybí. Ale věřím tomu, že se to podaří, a v tomto bude jednoznačná podpora z naší strany, aby se to zvládlo.
Já vám také děkuji, pane poslanče, a nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Pastuchovou, připraví se pan poslanec Pavel Růžička.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, prořídlá lavice vlády, která bude žádat o důvěru... Musím říct, že tuto vládu a její plány opravdu obdivuji. Když byla obědová pauza, tak jsem poslouchala reportéry, kteří se vyjadřovali, jak to tu probíhá, a přišla jsem déle. Stát má šetřit na sobě, ne na lidech, tak to vidíme od začátku. Viděli jsme to i včera, když jsme schvalovali dva zákony a pan premiér při svém výstupu řekl, že naše vláda tu bude pro všechny občany. No, tak to jsme viděli také včera při schvalování zákona. Nebude tu pro všechny občany, protože všechny občany postihla energetická krize. Takže vlastně vydělávají na jejich dávky, teď nedostanou nic a ještě vydělají na tyto dávky, které jsme jim přidali. Když myslíme na všechny, měli jsme myslet opravdu na všechny. Všichni víme, že programové prohlášení vlády si prohlasujete, budete slavit, že vaše vláda dostane důvěru. Tak zatím jsme to neviděli. Já bych si také přála, aby stát hospodařil vyrovnaně, ale bohužel, covidová doba nám nepřeje. Tak jako se podepsala na krocích naší vlády, věřte, že se podepíše i na krocích té vaší. Vy s tím ale na rozdíl od nás, které covid opravdu zaskočil, nikdo v celém světě nevěděl, co umí způsobit, už s tím máte teď počítat, a přitom se této problematice věnujete na pár řádcích a vůbec s ní nepočítáte v jednotlivých kapitolách. Tak nevím, co si mám z toho vzít. Vy jste tu, pane premiére, včera nebyl. Jednoznačně obavu, že tu bude jakési dvoustupňové zdravotnictví. Kdo bude logicky ve zdravotnickém zařízení upřednostňován? Jak říkám, v jiné době bych se o tom ráda bavila, ale teď to považuji za opravdu, ale opravdu nehorázné. Teď, v tuto dobu, máme hledat cesty, jak pomoci ke zdravotní péči všem pacientům bez rozdílu. Reálně jsme teď v situaci, kdy se kvůli covidu a kvůli situaci v energetice stále více otevírají nůžky mezi těmi, kdo peníze mají, a mezi těmi, kdo své výdaje musejí opravdu pečlivě zvažovat a otáčet každou korunu. Matkám samoživitelkám, seniorům na hranici chudoby?
Závěrem bych rád položil několik konkrétních otázek vládě, respektive premiérovi, pod kterého NSA spadá. Jaká bude přímá pomoc klubům se zmíněným růstem cen energií? Jaký to má důvod, že se to neobjevilo?
Děkuji panu poslanci. Prosím paní poslankyni Pokornou Jermanovou, která je řádně přihlášená, a připraví se pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére - někam odběhl, ale jsem přesvědčena, že mě slyší venku. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si samozřejmě přečetla celé programové prohlášení této vlády, ale detailněji bych se chtěla věnovat oblasti kultury. Kultuře se totiž dlouhou dobu věnuji jak v minulosti v pozici hejtmanky, tak v současnosti ve výboru regionů, také i jako staronová poslankyně a velmi se těším na spolupráci v podvýboru pro kulturu. Jistě se shodneme, že naše země se může chlubit rozmanitým kulturním dědictvím, sahajícím svými kořeny daleko do minulosti. Myslím, že se můžeme právem považovat za národ s vysokou kulturní gramotností. Můžeme se opřít o skvělé profesionály a rozsáhlou infrastrukturu. Velkým problémem současné kultury u nás je její značné podfinancování a velká závislost kulturního a kreativního sektoru na veřejných rozpočtech. S tím úzce souvisí i přes v minulosti navýšené platy, nedostatečné ohodnocení pracovníků v kultuře. Covid jako takový dal kultuře velkou ránu a nyní, jak to vypadá dle programového prohlášení vlády a některých jejích kroků, může být pohromou tato vláda. Jde většinou o srdcaře, ale je otázkou času, kdy začnou odcházet. Já se ptám, pane ministře, co s tím budete dělat? Já si myslím, že nic, protože rozhodnutí vlády je jasné, nepřidali jste ani korunu. Nová vláda počítá se škrty a utahováním opasků v době, kdy kultura už tak krvácí. Aktuálně je velmi špatnou zprávou pro všechny kulturní instituce bez ohledu na to, zda spadají do veřejného, nebo soukromého sektoru, zejména rozpočtové provizorium. To prakticky zastavilo veškeré podpůrné programy, kterých mohly kulturní instituce využívat. Stejně tak jsou pozastaveny prakticky všechny plánované investice. To může mít dlouhodobé, někdy i trvalé následky. Nová vláda navíc zcela ignoruje ochranu kulturních památek jako takovou. V programovém prohlášení nenaleznete nic o skutečné podpoře vlastníků nemovitých památek a objektů, jak s památkovou ochranou, tak bez ní. Naopak se ale vláda zavázala, že vybere národního ptáka, ale to už tady komentovat nebudu, protože to bylo zmiňováno hojně přede mnou. Více než 2 % všech tuzemských zaměstnanců pracuje právě v tomto oboru. V absolutních číslech pak jde o více než 112 000 profesionálních pracovníků a téměř 24 000 dobrovolníků. Kultura sama o sobě může generovat zisk, ale potřebuje k tomu podporu v investicích, renovacích a rekonstrukcích, které jsou obvykle velmi nákladné kvůli důrazu na zachování historických hodnot. Stát samozřejmě není ani za normálních okolností schopen všechny investice do kultury sanovat, rozhodně ne v takové míře, která by byla potřebná. Kvůli plánovaným škrtům hrozí, že přijdeme v mnoha případech o historické hodnoty, které budou pro příští generace nevratně ztraceny. Programové prohlášení nové vlády sice potřebu financí pro kulturu zmiňuje, ale vzhledem k praktickým krokům této vlády tomu moc věřit nemůžeme. Pane ministře, kde je alespoň nástin představy o víceletém financování kulturních institucí a grantových programů?